Do českého práva je tedy uvedená směrnice transponována novelizacemi antidiskriminačního zákona, procesních předpisů a zákona o veřejném ochránci práv. Základním prvkem novely jsou změny v antidiskriminačním zákoně směřující k provázání zákazu diskriminace při volném pohybu občanů EU na základě jejich státní příslušnosti se zákazem diskriminace v antidiskriminačním zákoně jako hlavním českém antidiskriminačním předpise. Pracovníci EU a jejich rodinní příslušníci budou tedy v České republice chráněni před diskriminací na základě státní příslušnosti stejně jako jiné oběti diskriminace. Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti se bude týkat jen pracovníků EU ve věcech, kde ji zakazuje právo EU, nikoliv všech cizinců žijících v ČR ve věcech, které se jich týkají. Pravomoci orgánů na podporu volného pohybu pracovníků EU a jejich rodinných příslušníků a rovného zacházení s nimi budou svěřeny veřejnému ochránci práv, který je svou povahou požadavkům směrnice nejbližší. Proto bylo pověření ochránce zvoleno jako ze všech aspektů nejvhodnější. Na závěr bych si proto dovolil požádat o propuštění tohoto tisku do dalšího čtení a zároveň bych si dovolil požádat o zkrácení projednávání ve výborech na 30 dnů. Důvodem je jednak poměrná stručnost tohoto návrhu a především nutnost zajištění co nejrychlejší implementace směrnice, neboť už u ní uplynula implementační lhůta a Evropskou komisí bylo započato formální řízení o porušení smlouvy vůči naší republice.
Samozřejmě jednalo by se o to, že by to bylo v nějakých případech opodstatněných, odůvodněných a nebyly by to případy běžné, tedy spíše případy výjimečné. To znamená se vším respektem a pokorou k tomuto. Děkuji vám za pozornost.
Jestli víme, koho všeho se to bude týkat? Kdo to zaplatí? Protože to je podle mě vážná věc, o které je potřeba znát víc dat.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu...
Já jsem to zmáčkl téměř současně, když jste ukončoval rozpravu, takže se omlouvám. To opravdu je zajímavá otázka a jsem zvědav, jak pan ministr na ni odpoví.
Určitě. Pan poslanec Jan Zahradník se hlásí do obecné rozpravy dál.
Vyzývám Sněmovnu, aby pro zkrácení nehlasovala. Je to problém samozřejmě. Vím, že obce mají problém s tím, zdali by kapacita čističek byla po schválení tohoto zákona dostatečná.
Já se tady připojuji ke slovům pana poslance Zahradníka.
Takže garanční výbor zatím výbor pro životní prostředí a nikdo nemá jiný návrh. Návrh byl přijat.
Já bych chtěl ještě navrhnout výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Mě odpověď pana ministra absolutně neuspokojila. Jaké jsou tam sankce, na to jsem odpověď také nedostal.
Zahajuji hlasování o přikázání zemědělskému výboru. Je to hlasování 139, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 117, proti žádný. Poslední výbor je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako garančnímu a dále zemědělskému výboru. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty o 20 dnů. Návrh nebyl přijat, lhůta tedy nebyla zkrácena.
Návrh v souladu s unijním právem upravuje rozvržení pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve vnitrozemské vodní dopravě, obsah evidence pracovní doby a vztah navrhované právní úpravy v zákoníku práce. Poslanecké sněmovně byl návrh zákona předložen v polovině září roku 2016, přičemž v mezidobí již uplynula transpoziční lhůta unijní směrnice. Evropská komise začátkem tohoto roku upozornila členské státy na svůj záměr podstatně přísněji a rychleji postihovat prodlení v transpozici směrnic do vnitrostátních právních řádů. Urychlené projednání navrženého zákona považuji s ohledem na tyto skutečnosti za klíčové, a tudíž si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu zákona a také o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.
Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Stanislava Pflégra, aby se ujal slova.
Protože se ocitáme v časovém presu, tak bych chtěl podpořit návrh pana ministra na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 30 dnů.
Ptám se na závěrečná slova. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Není tomu tak. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Je tomu tak.
Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, děkuji za slovo. Stojím zde před třetím čtením novely stavebního zákona, toho klíčového zákona, který by měl zrychlit řízení, snížit byrokracii v oblasti získávání všech povolení pro výstavbu ať už bytových domů, nebo dálnic, nebo čehokoliv jiného. Já bych v úvodu si dovolila poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na pozměňovacích návrzích, na projednávání ve všech výborech. Chtěla bych poděkovat třem výborům, a to výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj, který je i garančním výborem, výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí. K tomuto zákonu se sešlo samozřejmě mnoho pozměňovacích návrhů. Já bych zde zmínila jenom na úvod některé pozměňovací návrhy, se kterými Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí, a ráda bych vám sdělila i důvody. Samozřejmě bude pravděpodobně prostor následně v rozpravě, nicméně jsou tam některé pozměňovací návrhy, které mohou ovlivnit vůbec implementaci celého stavebního zákona a nemusí mít pozitivní dopady pro cíl a smysl této novely. To znamená zjednodušení, zkrácení a také urychlení výstavby. Musím konstatovat, že z pozměňovacích návrhů byla opravdu zřejmá snaha o pomoc tomuto zákonu, aby vyhovoval celé výstavbě. Já bych ráda upozornila na dvě věci. Stavební zákon, říkala jsem to již při druhém čtení, má dvě části, a to územní plánování a stavební řád. Již při prvním i druhém čtení jsme se zde bavili o připomínkách ze strany dvou klíčových měst v České republice, a to je prodloužení termínu platnosti územně plánovací dokumentace obcí. Vysvětlovali jsme to na výborech. Za nás je to nekoncepční řešení, aby kvůli dvěma městům se opravdu měnil takto klíčový zákon. Další věc, se kterou Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí. Považujeme za zcela nevhodné pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky zemědělských staveb. Zde máme opravdu zcela zásadní nesouhlas a zde bych jej vysvětlila. První - tam jsou tři pozměňovací návrhy. První z nich znemožňuje vyloučit územně plánovací dokumentací umisťování zemědělských staveb ve volné krajině, a to i v případě, že by takové vyloučení bylo ve veřejném zájmu. Teď uvedu příklad, co by to znamenalo. To by znamenalo, že zemědělské stavby by mohly být ve volné krajině umisťovány prakticky kdekoliv. Pro ilustraci si dovolím uvést další konkrétní příklad, a to například pokud by se tento pozměňovací návrh přijal, tak zemědělské stavby by mohly být umístěny kdekoliv. Z naší strany opravdu s tímto nemůžeme souhlasit. Jiný návrh tam požaduje, aby každý územní plán povinně vymezoval plochy pro zemědělské stavby a zahrádkářskou činnost. To se týká především starostů zastupitelstev, protože ty důsledky budou především do zpracování územního plánu. Zde podotýkám, že takovýchto obcí je v České republice většina. A tady bychom tímto pozměňovacím návrhem mohli zablokovat v podstatě celé územní plány všech obcí. Bez povolení, bez kolaudace. Jedná se o rozšíření pojmu "stavební úpravy". Zde jsme se snažili celou dobu držet hlavní cíl novely, což je zrychlení výstavby. Tady musím zdůraznit, že toto zrychlení v žádném případě nepomůže a je na úkor i ochrany veřejných zájmů a ochrany práv sousedů. Nadále proto vyjadřujeme zásadní nesouhlas s pozměňovacím návrhem.
Dámy a pánové, nevýhodou je, když jdete na mikrofon po několika předřečnících, že opravdu už řekli vše, co jsem chtěl říct i já. Ve vší úctě k panu ministrovi, není to z jeho pera, je to šílenost z pera jeho předchůdce. Byla to velmi dlouhá diskuse kolem pravomocí ombudsmana, ombudsmanky. Já bych rád přednesl návrh na přerušení do přítomnosti ombudsmanky paní Šabatové, protože si myslím, že ta by u tohoto projednávání měla být.
Děkuji panu předsedovi. Bude lepší u řečnického pultu, ano, děkuji.
Jde tady spíše o šetření našich finančních prostředků než o zvyšování nějakých pravomocí. Na pana kolegu Soukupa.
Přivolám naše kolegy v předsálí. Návrh nebyl přijat. Pro 33, proti 39, ani tento návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor?
Vzhledem k tomu, že legislativu, která se týká azylu, která se týká cizinců, standardně projednává výbor pro bezpečnost, navrhuji, aby se garančním výborem stal výbor pro bezpečnost.
Děkuji. Ještě jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání předloženého návrhu k projednání petičnímu výboru jako garančnímu.
Nevidím jediný důvod, proč by tomu mělo být v tomto případě jinak. To, že dneska je tady zvláštní atmosféra v této Poslanecké sněmovně, že tady probíráme biologické zbraně, kolega navrhne, aby se tím zabýval výbor pro obranu, a zejména členové ČSSD to blokují, to je pro mě poměrně nepochopitelné.
Děkuji paní poslankyni Černochové.
Já bych navrhovala, aby se to projednalo ve výboru pro sociální politiku. Když se to týká zaměstnanců a jejich podmínek, tak si myslím, že to do tohoto výboru přísluší.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Dalším návrhem je návrh na přikázání výboru pro sociální politiku. Návrh nebyl přijat.
Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych na úvod přečetl omluvy některých kolegů. Omlouvá se pan poslanec Radim Holeček od 14.30 do konce jednání. Doufejme, že tady nebudeme nikdo v tu dobu. Omlouvá se paní ministryně Michaela Marksová z odpoledního jednání z důvodu předem plánovaných pracovních aktivit. Omlouvá se pan poslanec Koskuba z dnešního odpoledního jednání až do konce jednacího dne a dále ze zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny po celý jednací den. Dále se omlouvá pan poslanec Petr Fiala od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Z pověření vlády by měl předložený návrh přednést pan předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterého ale v tuto chvilku nevidím v sále. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy. Využívání těchto údajů je pro Úřad průmyslového vlastnictví důležité nejen pro zajištění hladkého průběhu správních řízení a vedení rejstříku práv průmyslového vlastnictví, ale i pro napojení informačních systémů tohoto úřadu na informační systém základních registrů vedený Ministerstvem vnitra. Předkládaným návrhem zákona se proto novelizuje zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně průmyslových vzorů, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o ochranných známkách. S ohledem na to, že se jedná o ryze technickou novelu, navrhuje vláda České republiky Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesla svou zpravodajskou zprávu k sněmovnímu tisku číslo 1047, který mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o poskytování ochrany předmětům průmyslového vlastnictví a v této souvislosti vede veřejně přístupné rejstříky práv průmyslového vlastnictví, které jsou veřejnými seznamy ve smyslu občanského zákoníku. Do rejstříku práv průmyslového vlastnictví jsou zapisována věcná a jiná práva. Zákony na ochranu průmyslových práv a jejich prováděcí právní předpisy stanoví, které údaje se zapisují do příslušných rejstříků práv a které údaje se vyžadují v případě jednotlivých podání v rámci daného právního řízení. Zajištění tohoto přístupu povede k zefektivnění činnosti úřadu, ke zjednodušení postavení účastníků a ke snížení administrativní zátěže na jejich straně i na straně úřadu. Tato technikálie umožní využívat údaje z rejstříků vedených Ministerstvem vnitra v rámci správního řízení o patentech, ochranných známkách a dalších předmětech průmyslových práv. Úřad toto zmocnění zákonem potřebuje zajistit co nejdříve, aby zejména v případě zavedení elektronických občanských průkazů byl schopen identifikovat přihlašovatele a nemusel jej obtěžovat doplňujícími dotazy. Předložené novele z pohledu zpravodajky nemám zásadní připomínky. Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá řešení situace.
Já vám také děkuji. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu.
To samé například může vyrůst nad bazénem, pokud by se tento pozměňovací návrh přijal. Další klíčový pozměňovací návrh, který tam je, se týká napojování staveb na infrastrukturu. Zde se jedná o velice jednoduchou změnu, ale dopady jsou opravdu nedozírné. Podle stavebního zákona podléhá veškerá veřejná technická infrastruktura kolaudaci, povoluje se do jejího užívání, jelikož musí být u těchto staveb zajištěna ochrana veřejného zájmu. Přetrvává požadavek v pozměňovacím návrhu, aby kolaudaci nepodléhaly stavby elektronických komunikací, což je zcela nekoncepční, protože i elektronické komunikace musí podléhat kolaudaci. Stavby veřejné technické infrastruktury se z hlediska jejich posuzování pouze umisťují a dále se nepovolují. To znamená, tam se nevyžaduje ani stavební povolení, ani územní souhlas. Pokud by byl tento požadavek prosazen, tak by mohlo dojít k rozporu s návrhem zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, kde se zavádí právě nová agenda jednotné informační místo a infrastruktura. Co se týká změnových zákonů, zde bych si dovolila upozornit pouze na tři věci. Jedná se o problematiku začlenění povolování vodních děl do společného řízení. Aby novela stavebního zákona splnila jeden ze svých stanovených účelů, a to zrychlení procesu povolování, je nutné, aby zákon umožňoval povolovat společným rozhodnutím, to znamená společné rozhodnutí je EIA, územko a stavební povolení, v jednom společném řízení i stavby vodních děl. Střetovým bodem je začlenění do společného řízení vodních děl, které vyžaduje vydání povolení k nakládání s vodami, které vydávají vodoprávní úřady. Zde bych jenom chtěla na mikrofon sdělit, že ani těmito pozměňovacími návrhy poslanců se nepřebírá jakákoli kompetence z vodoprávních úřadů někam jinam. Jim kompetence zůstane. V prvním povolení vydají závazné stanovisko. Pokud dojde k potřebě nějaké změny, tak následně udělají rozhodnutí, a udělají to vodoprávní úřady, takže v tuto chvíli zde pouze vysvětlení za Ministerstvo pro místní rozvoj, protože věřím, že tento bod se zde pravděpodobně bude projednávat. Následně máme dva zásadní nesouhlasy jako předkladatel, a to se týká zákona 416 o urychlení výstavby silniční dálniční, energetické a vodní infrastruktury. Jedná se o přesun kompetencí. Zde jenom vysvětlím. To je opravdu velice nesystémové a je to odůvodňováno pouze snahou o zrychlení řízení a větší kompetentnost krajských úřadů. My tento požadavek odmítáme. Máme ho za nedůvodný a zcela nekoncepční a navíc k němu nejsou ani další změnové zákony, takže s tímto přesunem na krajské úřady nesouhlasím. A poslední věc, o které bych vás chtěla informovat, je předběžná držba. Za prvé, není to nikde stanoveno, ani v občanském zákoníku, a zavede to jenom stavební zákon. Jedná se o to, že vyvlastniteli se tímto umožňuje před ukončením vyvlastňovacího řízení uvést v držbu vyvlastňované právo. Novela stavebního zákona s sebou nese přes 40 změnových zákonů. Ty zákony nejsou lehkého rázu.
Otevírám rozpravu. Mám do ní zatím tři přihlášky.
Poslední hlasování je tedy hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů, jak navrhl pan ministr. Návrh nebyl přijat. Děkuji panu ministru i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Prosím, paní poslankyně.
Pokud by někdo jiný z členů vlády řekl ano, projednáváme ten bod, tak pak můžeme navrhovat přerušení. To se opravdu nemůžete podívat do jednacího řádu? Navrhuji přestávku v trvání hodiny a čtvrt pro klub ODS.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Nikoho nevidím. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Nemají zájem o závěrečné slovo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. Máte slovo, pane předsedo.
Já prosím o přestávku 15 minut pro jednání klubu.
A otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Marek Benda.
Tohle je další. Já docela chápu, že to není vina stávajícího ministra. Všechny procesní postupy tady máme, neexistuje žádný způsob, jak tyto procesní postupy vylepšit. Já opravdu netuším, proč takhle - to je úplně útlounký materiál - vůbec máme projednávat a vůbec máme v tomhle čase přijímat. Řekli: je to naprosto zbytné. Ale to je úplně jiná otázka. Bavíme se jenom o tom, v jakém rozsahu se chováme vůči členským občanům jiných členských států. Není nejmenšího důvodu něco upravovat. Všechny ochrany správními soudy a dalšími máme. Já opravdu velmi prosím, abychom se bavili o tom, jestli takovéhle věci mají smysl. Ozdravné postupy možná, znalci a tlumočníci. To jsou čistě vnitrostátní úpravy. Tohle je to samé. Směrnici a nařízení máme provedené v našem právním řádu. Upřímně řečeno, kdybychom ho neměli, tak stejně je to přímo vynutitelný předpis.